S přednostním právem pan předseda Farský.
Děkuji za slovo. Jde o novelu trestního řádu, která zareagovala na situaci, kdy podle současně platného zákona musí soudce v případě otěhotnění vězeňkyně tuto propustit. V podstatě bez ohledu na okolnosti. Možná vám ten příběh připadá vzdálený, ale vžijte se do situace lidí na Vrchlabsku, Jilemnicku, kde ona prochází po ulicích, oni ji potkávají, vědí z médií o tom, že když posuzovali její psychický stav znalci, tak vypsali, že není vyloučeno, že svůj čin bude opakovat. Ona tam chodí zcela bez jakékoli kontroly, bez hlídání, a potkává se s dětmi lidí, kteří tam žijí. Jenom dáváme soudcům právo rozhodnout. Nic víc. Asi i proto vláda k tomu vyslovila na konci července souhlasné stanovisko, k tomuto návrhu zákona. Přesto máme dneska půlku října a doposud jsme ho neprojednali. A bohužel s odkazem na to, že vláda snad připravuje nějaké komplexnější řešení, na to projednání čekáme. Děkuji vám za pozornost a předem děkuji za podporu.
Já vám děkuji. Pan poslanec Martin Baxa se omlouvá z dnešního jednání od 18.15 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Tak. Ptám se, zda ještě někdo s přednostním právem.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jak jsem avizoval na grémiu, tak jsem chtěl načíst bod 33, který se týká zaměstnávání zdravotně postižených, na středu jako první bod, ale kolega Chvojka to učinil přede mnou. V případě, že by to neprošlo jako bod na zítřek jako první bod ve 14.30, v tom případě dávám návrh na variantní hlasování, aby se o tom hlasovalo, na příští úterý jako třetí pevně zařazený bod.
Já bych se chtěl ještě ke svému návrhu doplnit - já jsem se přeřekl. Mělo to být dopoledne. Zařazení toho bodu, práva na informační službu. Nicméně v písemném znění to má pan předseda Sněmovny správně. Takže je to první bod, třetí čtení, šestého.
V tuto chvíli zřejmě s přednostními právy je to vše.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem nenaléhal na zářijové schůzi, abychom toto zařadili, protože jsem si byl vědom toho, že je tady spousta práce, kterou je třeba udělat nejdřív. Proto prosím ještě jednou, opakuji, na úterý 5. listopadu po již pevně zařazených bodech body 52 a 53, zařadit. A tímto vás prosím o podporu tohoto zařazení.
Další omluva.
Takže prosím, kolegové, za mnou.
Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Zpravodajkou garančního výboru hospodářského je poslankyně Helena Langšádlová. Někteří si toho ještě nevšimli.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, stojíme opět před snahou otevřít zákon, který se ve svém důsledku zabývá ne námi jako zákazníky obchodů, ne vlastníky obchodů a prodejci, kteří se snaží nám zboží prodat, ale týká se těch, kteří v těch obchodech pracují. Bohužel znovu upozorňuji na to, že z této debaty úplně vypadli ti, kteří v těchto obchodech prodávají. Už tato filozofie jasně napovídá směřování úvah předkladatele. Nyní se vraťme k tomu smyslu, k té skupině, o které tady skoro nikdo nehovoří. To jsou lidé pracující v těchto obchodech. To je věc, která samozřejmě může být k diskusi v dalším pokračování rozvoje tohoto zákona, a znovu se vracím do doby, kdy byl přijímán, kdy tento zákon byl přijat v kompromisním řešení. I ukázalo se v době platnosti tohoto zákona, že likvidační není. Jinými slovy, je tady jasný a výrazný nárůst tržeb pro ty obchody, které mají zavřeno. Ale samozřejmě je to pro ně jaksi méně komfortní v tom, že by mohli mít tak otevřeno neustále a nemuseli by zohledňovat tyto svátky. To je jedna rovina věci.
Jedná se...
Je tomu skutečně tak. Já vás seznámím s tímto návrhem usnesení a potom už nechám prostor ostatním řečníkům. Byla shoda na tom, že z každého klubu by měl vystupovat toliko jeden. Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Turecká invaze tuto humanitární krizi pouze dále prohloubí a zvýší utrpení civilního obyvatelstva včetně žen a dětí; Tento zločin stejně jako mnoho dalších musí být vyšetřen a pachatelé potrestáni; Já vám děkuji.
Vážené dámy a pánové, jsem rád, že Sněmovna jako mimořádný bod zařadila projednání tureckého útoku na území Sýrie s cílem brutálně napadnout zde žijící Kurdy. Americký prezident Donald Trump podepsal nový příkaz, který umožňuje americkým úřadům zavést významné sankce proti Turecku. Dámy a pánové, není možné ani stát na straně útočníků, ani být neutrální. Je třeba také dát jasně najevo, že se nebojíme vydírání a výhrůžek prezidenta Erdogana vůči evropským zemím. Češi byli u toho, když jsme před více než 300 lety dali tehdejšímu tureckému impériu jasně najevo, kde jsou jeho meze. Dnešní novodobá snaha o reinkarnaci turecké říše musí dostat stejně jasnou odpověď. Navrhuji, aby Sněmovna odsoudila turecký útok na Sýrii a vyzvala Turecko k ukončení agrese a okupace. Dále vyzýváme vládu České republiky, aby Evropskou komisi vyzvala k okamžitému zastavení plateb z rozpočtu Evropské unie do Turecka. To je v podstatě to, jaké stanovisko má SPD.
Děkuji za slovo. Toto je Severoatlantická smlouva , 4. duben 1949, tehdy ještě neměly smlouvy na 500 stran, jak máme dneska, podepsaná ve Washingtonu. V pondělí 14. 10. v 8 hodin zasedli ministři zahraničních věcí a odsoudili, Evropská unie odsoudila, tuto vojenskou operaci.
Nyní tedy pan poslanec Jiří Bláha, připraví se pan kolega Dolínek. Máte slovo, pane poslanče.
Pojďme tedy otevřít Poslaneckou sněmovnu, pojďme otevřít instituce, pojďme otevřít kraje - a bude to transparentní. I ten normální člověk si přece chce dojít ve svátek vyřídit svoje záležitosti a nebude si muset brát na to den pracovního volna nebo dovolenou. Tak ve Štědrý den se do té doby, než se to schválilo jako státní svátek, makalo. První svátek většinou všichni tolerovali, druhý svátek vánoční bylo vždy otevřeno. Takhle to funguje již třicet let. Ale pouze poslední dva roky.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní tedy s faktickou poznámkou kolega Petr Dolínek. Máte slovo.
Děkuji. Já oceňuji slova kolegy Bláhy, nicméně on nám bohužel trochu míchá ty malé živnostníky a ty zaměstnance. Ale nám jde o to, že zaměstnanec si neurčí to, co ten živnostník. To je také na Západě. Tak zvažme, která ta zápaďácká cesta je ta správná. Víte, jak jsem slyšel od kolegy popis zákoníku práce, my máme aktuálně 322 bodů programu, možná po dnešku 325 bodů programu Sněmovny. My tím naplňujeme naprosto skutkovou podstatu zákoníku práce, že nejsme schopni v naši klasickou pracovní dobu odpracovat to, za co jsme placeni. Půjdete vy všichni příkladem? Budete zde sedět?
Já jsem původně vystupovat taky nechtěl, protože mám pocit, že všichni máme jasno. Ti z vás, kteří chcete ostatním organizovat život, budete trvat na tom, že to tak má zůstat, protože jsou to státní svátky už Sněmovnou vyhlášené, a tudíž je potřeba je slavit. Vždyť to přece není pravda. Naopak když by ten čas nejvíc potřebovali, tak musí jít něco dělat, protože zrovna v tu chvíli je práce, která se vyplatí a kterou musí jít udělat. Je to úplně obráceně. Mně to přijde opravdu jako malichernost. Myslím si, že když to zrušíme úplně, nic se nestane, nic zásadního se nestane.
Máte slovo, pane předsedo.
Já musím reagovat na vystoupení pana poslance Dolínka. Každý asi chápeme funkci poslance jinak. A v rámci našich omezených sil to činíme. Takže kdyby z 322 bodů zůstalo 305, já myslím, že pro naši zemi jenom dobře. A šermovat tady čísly, že ještě tolik a tolik bodů leží... No, to je vaše ostuda, vládní většiny. Takže si nestěžujte. O čem bychom se dneska měli bavit? A vy jste byli mezi nimi, milí sociální demokraté!
Tak já sem přijdu se srdcem na talíři a vy mě tady ještě seřvete, že chci odpracovat vaše zákony. Vy můžete odmítnout naše body.
Děkuji. Jednoznačně se jedná o dvojí zdanění. Jenomže otázka je: Jaká je přidaná hodnota pro naše hospodářství? První nákupy nemovitostí od developerů jsou přeci osvobozeny. Druhým důvodem, v celé republice a zejména v Praze a středních Čechách cena nemovitostí rapidně roste. Zrušením či alespoň snížením této daně se alespoň částečně uleví lidem, kteří si kupují vlastní nemovitost. Například na rekonstrukci toho bytu, případně na vybavení. Bohužel všechny tendence státu v oblasti bydlení jsou dnes v regulacích na straně poptávky. Jenže opravdu se někdo domnívá, že regulací poptávky se sníží potřeba bydlet? Nijak se nesníží. Tam se to musí řešit. Jak jsem řekl, za poslední roky došlo k významnému nárůstu cen nemovitostí, a to nejen v hlavním městě, ale i v ostatních regionech. Zároveň všichni víme, a už jsem o tom hovořil, že se zpřísňují podmínky hypoték a zároveň s růstem úrokových sazeb se hypotéky zdražují. Tím, že budou platit nájemné, tím se zužuje prostor pro jejich vlastní úspory třeba právě na spoluúčast hypotéky a na tuto daň. Protože vlastnické bydlení je i formou určitého majetkového zabezpečení. Proto si myslím, že bychom měli podporovat vlastní snahu občanů o vlastní odpovědnost, kterou vlastnické bydlení přináší. Tolik důvodová zpráva vlády. Tolik velice stručná důvodová zpráva. Bez toho je to jen skryté zvyšování daňové zátěže a snaha vymáčknout z lidí další a další peníze. Proto jsem podal pozměňovací návrh podobně jako někteří kolegové z rozpočtového výboru na vyškrtnutí tohoto navýšení z daňového balíčku. Já jsem tedy dodnes nepochopil, co je nekonstruktivního na tom snížit náklady lidem na pořízení vlastního bydlení. Místo aby se na celou záležitost dívalo fiskální optikou, místo aby počítali důsledky do ekonomiky, místo aby zvažovali životní úroveň obyvatelstva a poměřovali celkové výnosy a náklady v ekonomice, místo toho pouze účetně počítají příjmy a výdaje státního rozpočtu. A to není dobrá cesta. To není fiskální řízení ekonomiky. Takže je to skutečně necelé jedno procento všech příjmů státního rozpočtu. A to je sedmkrát tolik, než je celkový výnos daně. To skutečně nejsou argumenty odpovědných hospodářů. Lidé tyto peníze využijí v soukromých nákupech, v soukromé spotřebě, v nákupech na nové vybavení domácností, na rekonstrukce a podobně.
Dalším blokem, který budeme hlasovat, je návrh zákona o spotřebních daních. Jeden jsem představil, to znamená, to zvýšení daně z tabáku v období čtyř let s tím celkovým zvýšením průměrným u jedné krabičky zhruba o těch 22 korun. Pak tam máme několik návrhů, které se týkají zdanění hazardu. Já teď nebudu říkat tady lepší, nebo horší, je to paradox, protože hlasovali jsme na různých schůzích, pravděpodobně bylo různé složení přítomných členů rozpočtového výboru. Ale kdo jiný než my jako Poslanecká sněmovna to prostě rozhodne? To bych řekl, když porovnám všechny návrhy, že je opravdu nejlepší směrem k malým a drobným podnikatelům a představoval by konkrétní výraznou pomoc těm nejmenším podnikatelům. Nevím, proč pak máme chystat desetibodové, dvacetibodové, třicetibodové programy podpory malým a drobným živnostníkům, když tady máme konkrétní důležitý bod a v tom bohužel politická shoda nepanuje. A docela rád bych někdy absolvoval debatu s oponentem toho návrhu před daňovými poplatníky, aby jim vysvětlil, což já nedokážu, za co tu daň platíme. A zase, ta debata o sazbě, už slyším ten protiargument, byly tři, ale já říkám - ono je to jedno, jestli jedno, dvě, tři nebo čtyři, ta základní otázka je pořád stejná. Za to, že se člověk postaral o vlastní bydlení? Pak jediný důvod je, aby stát vybral peníze. A že to je zvykové právo a že už je to dlouho. Byla by to zajímavá debata. Rád bych slyšel nějaké argumenty. A dostávám se k poslednímu bloku, který jsem si nazval Shrnutí a závěr. Když se podívám na fiskální dopady, o kterých si myslím, že to je ten hlavní důvod, tak si myslím, že nejsou nijak dramatické, poctivě řečeno. To mně tedy přijde jako mimořádně odvážné tvrzení, když budu mírný v hodnocení. Stačilo, aby premiér marketingově usedl do vlaku, jel vlakem včera a přišel na to, že ten systém se zneužívá. Rok a půl to tady říkáme, ale lépe pozdě nežli později. Pokud by se zdaňoval sektor, neměla by se zdaňovat rozhodnutí, která nebyla byznysová, ale obezřetnostní. Je to snaha získat jednorázový fiskální příjem, ze kterého už samo ministerstvo deklarovalo, že chce krýt opakující se výdaje, dokonce mandatorní výdaje. To dává smysl ve velmi krátkém horizontu, ale ne v pohledu makroekonomickém. Vidíte, že ve vyjádření bývalých významných členů regulátora se ty obavy, o kterých jsem mluvil, také objevují. Tento způsob zdanění je nejhorší možnou snahou, jak dostat z tohoto sektoru požadovaný objem finančních prostředků. Vidíme zde rovinu daňově diskriminační, dále je tam mimořádně nízká technická kvalita návrhu, návrh je mimořádně distorzně škodlivý a komunikace Ministerstva financí vůči sektoru velmi špatná. Dělá to dojem, že se návrh schválně připravoval za zády sektoru, že tam je skoro ambice sektor za něco potrestat. - To jsou mimořádně tvrdá slova renomovaného ekonoma a ne opozičního politika. Další citace: V návrhu vnímám především potenciální ohrožení finanční stability sektoru pojišťoven. Toto opatření je tedy ekonomický šrapnel na sektor a důsledky mohou být mimořádně závažné a očekávám, že se to nejvíce projeví v oblasti finanční stability. Tak jak návrh zní, tak zasahuje jak neživotní pojištění, tak životní pojištění. Ministerstvo zatím nevyhovělo ani připomínce České národní banky, aby bylo alespoň životní pojištění vyňato.
Pokud se kolega Nacher nehlásí, tak jeho... S faktickou poznámkou to bylo? Máte slovo.
I to je samozřejmě řešení. Současně tak, aby příjmy z této daně se daly dobrým způsobem odhadovat a plánovat do příjmů státního rozpočtu. Ten předpokládaný dopad vládního návrhu je zhruba 12 až 13 korun na krabičku cigaret, pokud mám dobré informace. Už jednou se nám povedlo v Poslanecké sněmovně shodnout, myslím, že jsme ty sazby přijali na tři roky v minulém volebním období, pokud mě paměť neklame, tento návrh navrhuje na čtyři. Žádným zásadním způsobem nemění parametry, které navrhla vláda. Poplatek za katastr. Mluvilo o tom hodně kolegů. Já myslím, že ten návrh sem úplně nepatří, do daňového balíčku. Možná si nebyl schopen vyjednat větší peníze pro katastrální úřad v rámci státního rozpočtu, a i když poplatky mají charakter daní, tak to podle mě do daňového balíčku prostě nepatří. Tak buď budeme v debatě používat argumenty typu inflace, rostoucí průměrné mzdy, rostoucí náklady provozní na energii a podobně a budeme je někam aplikovat, nebo nebudeme.
Tak neodpustím si reagovat i na kolegu Blahu. Chtěl bych jí v jedné věci opravit. Je tam ukazatel.
Děkuji. A nyní bude mít možnost reagovat, případně se doplnit paní ministryně. Máte slovo.
Vracím se ke složené daňové kvótě. Samozřejmě že občané vědí, že nerostou sazby. Oni vědí, že žádné sazby se nezvyšují, ale patří tam i lepší výběr daní. A ten jsme samozřejmě zabezpečili. Prostě lépe vybíráme daně. To je celé jednoduché vysvětlení.
Také děkuji. Možná, než dorazí k mikrofonu, tak vás seznámím s omluvenkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Sami dobře víte, že tento daňový balíček se započítává do rozpočtu příštího roku. To znamená, jestli jste to chtěli jako prioritu, měli jste to urgentně řešit v době, když to přišlo do Poslanecké sněmovny. Nyní, když jste tlačeni časem a my o tom chceme řádně diskutovat, tak přeci to je záležitost vaše, že jste to neměli jako prioritu, a ne opozice.
Nyní pan poslanec Kalousek, poté pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Skopeček, poté další. Prosím, pane předsedo.
Předvádíte zvyšování daní. Předvádíte zvyšování administrativy. To je všechno, co vůči podnikatelům předvádíte.
Nyní pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Skopeček, poté pan poslanec Španěl.